Ale existují oba dva způsoby a jedná se o dvě odlišné věci.
A to byla v tuto chvíli poslední přihláška v obecné rozpravě, takže pokud se již nikdo do obecné rozpravy nehlásí, tak ji v tuto chvíli končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Mám za to, že nezazněl žádný návrh, který bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže zahajuji rozpravu podrobnou. Je zde devět přihlášek.
Máte slovo, pane poslanče.
Nevím, jestli jsem poslouchal dobře, ale já jsem od vás, pane předsedající, neslyšel, že byste odebral slovo panu Lipavskému. To jste řekl až později. Ale když tady mluvil, tak jste neřekl "odebírám vám slovo". Poté jste navrhl námitku proti postupu předsedajícího, ale nebyl žádný poslanec, nikdo tady nepřišel k mikrofonu a nenavrhl námitku proti postupu předsedajícího. To znamená, vy jste - prostřednictvím vás tedy - vy sám na sebe jste navrhl námitku proti postupu předsedajícího. Tím pádem každý předsedající by v určitou dobu mohl říct: teď navrhuji námitku proti mému postupu. To je první věc, která si myslím, že byla procesně špatně. To prostě nemůže předsedající udělat. To je první věc. A druhá věc bych se chtěl zeptat, jestli tedy dále můžeme projednávat v tomto bodu podíl v soukromých firmách, vlastnictví v soukromých firmách, protože to je název tohoto bodu. Protože jinak by tímto postupem se kdykoli mohl změnit název a směrování dané schůze. Takže to bych chtěl od vás odpověď na tuto moji otázku.
Já odpovím. A já nemohu jinak. Je to moje - ne moje, ale oprávnění toho, kdo předsedá schůzi, aby splnil svou povinnost k tomu, aby vedl řečníka k věci. Já jsem umožnil, aby tady kolega Michálek zcela jednoznačně přednesl, že byl průvodní dopis. Já jsem řekl, že o něm nevím. Kolega Bartoš to také připomněl. Čili všichni poslanci věděli, o čem hlasujeme. A já s tím nemohu nic jiného dělat. Já jsem nikoho necenzuroval. Já jsem tedy tomu vyhověl. Upozornil jsem pana Lipavského na to, že nemluví k věci. A já jsem využil práva předsedajícího k tomu, že jsem mu odebral slovo. Pravděpodobně tedy využije toho, že bude hovořit dál. Opravdu ne. Já na tom nejsem nijak zainteresován. A jenom respektuji, že každý poslanec má právo tady hovořit a má právo upozornit na to, jestli se postupuje, nebo nepostupuje podle jednacího řádu. Omlouvám se. Nechám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, kterou přednesl pan kolega Vácha. Návrh nebyl přijat. Já rozumím. Přednostní právo je tady. Ale faktické poznámky se vážou k věci a nemohu je přeskočit. Máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. My si přečteme pouze to, co je na té tabuli. Zameťte si před vlastním prahem!
Pan kolega Lipavský s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Richterová. Máte slovo.
Já bych chtěla fakticky připomenout - děkuji za slovo - jakým dvojím metrem pan předsedající měří. Když jsem tady ve čtvrtek 5. března interpelovala pana předsedu vlády... Ano, podle jednacího řádu, to je možné. Ale je to správné, že pan předseda vlády vůbec neodpovídal na moji otázku týkající se invalidních důchodců a říkal si úplně, co chtěl? A vy, pane předsedající prostřednictvím vás, jste ho úplně nechal čtyři minuty hovořit zcela od tématu. Jenom bych ráda připomněla, že tímto metrem měříte. A i já se domnívám, že by bylo velmi vhodné, abyste předal předsedání.
Paní kolegyně, stejně jako předseda vlády a jiní, kteří mají přednostní právo, mohou mluvit k čemukoli.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem do toho skoro ani nechtěl vstupovat. A takhle z toho máme naprostý guláš. Zamyslete se občas nad tím, za jakou cenu si chcete tady prosazovat většinu.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Ale já bych moc poprosil, abychom tu atmosféru trošku zklidnili. My na to potřebujeme přestávku do 19 hodin.
Podařilo se prosadit, aby lidi, co jsou OSVČ a současně pěstouni, měli nárok na kompenzační bonus. Povedlo se prosadit podporu pro malá eseróčka, aby dostala kompenzační bonus. Podařilo se zajistit, aby Ministerstvo financí respektive Finanční správa začala dodržovat zákon a lidi, kteří v panice přerušili živnost, nepřišli o ty peníze za dobu přerušení té živnosti, pokud nečerpali podporu v nezaměstnanosti. Tak já vám řeknu, proč je to důležité i dneska. To je to, co se začne dít v těchto měsících. Proto navrhujeme, ať se ta pomoc rozšíří i pro tyhle dvě obrovské zasažené skupiny.
Paní poslankyně Majerová se nám omlouvá od 17 hodin z pracovních důvodů. A jsou zde dvě faktické poznámky.
Myslím si, že bychom opravdu neměli dělat - jak to mám říci slušně - nestvůry nebo hyeny z těch lidí, kteří pracují na těch úřadech práce.

Musíme si uvědomit, že už není ani stav nouze, a to znamená, že už vlastně ani nyní nepostupují ti úředníci v takzvaném stavu nouzovém a že není urychlené to řízení. A co musí udělat úřad práce? Úřad práce musí vyzvat žadatele, aby doložili ty podklady, aby doložili ty další věci. Mnozí z nich řeknou, já vám tyto informace nedám. Mnozí z nich třeba dokládají ty podklady daleko - nebo prostě to trvá.
Děkuji a nyní paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou.
Ještě jednou dobrý podvečer. Doufám, že naposled. Za prvé bych prosila pana poslance Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího o to, aby na mě nekřičel. Já už mám přece jenom nějaký rok a nejsem prostě na to zvyklá. A za druhé. Naopak, říkala jsem, že těmto lidem je potřeba pomoci. Je to pěkné, máte na to právo.
A to byla prostě strašně velká chyba, která v téhle společnosti udělala obrovskou nespravedlnost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Je mi jedno, jestli je ze Zlína, z Ostravy nebo z Prahy. Ten nárok, nebo tu možnost získat jakoukoliv podporu by měl mít každý občan této republiky, který platí sociální, zdravotní, který platí daně. A to, že pobývá v Praze, no tak ať pobývá v Praze.
Nyní tedy pan poslanec Třešňák.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Protože v rámci České republiky totiž existuje větší množství zapsaných spolků, které pomáhaly zvládnout nepříznivou situaci, například zásobováním sociálních a zdravotních služeb ochrannými prostředky, pomůckami, dezinfekcí, na svoje náklady vyráběly či distribuovaly právě tyto prostředky a bohužel vlivem této aktivity utrpěly významné ekonomické ztráty, které mohou vést i k jejich ekonomické likvidaci. To je ta jedna oblast. Bohužel žádný dosud představený program nepočítá s přímou ekonomickou pomocí právě těmto spolkům.
Nebudu rozvykládávat, jak fungují programy Antivirus. Jen znovu řeknu a zdůrazním, že společný cíl všech programů bylo udržet vysokou zaměstnanost. Antivirus je z tohoto pohledu výhodný samozřejmě pro zaměstnance při poklesu příjmů. Pro zaměstnavatele, kteří neztratili vysoce kvalifikované, a pro jejich firmy a pro obnovení chodu jejich firem důležité zaměstnance. Ale nakonec i pro stát, který ušetří na dávkách sociální podpory. Ale za tu nikdo nemůže, s tím se prostě musíme vypořádat sami. Takže k dohodám. Podstatou dohod je flexibilita. To znamená, že zaměstnavatel přiděluje práci podle toho, jak ji zrovna má. Dohody jsou a vždycky byly v zákoníku práce pouze doplňkovým způsobem zaměstnávání a nejsou hlavním způsobem zajištění zaměstnanců v rámci firmy. Dá se předpokládat, že část toho jsou matky s rodičovským příspěvkem a část je opravdu bez příjmu. Řešení, která vláda přijala pro tyto lidi, kteří pracují a pro které skutečně dohody o pracovní činnosti či o provedení práce byly zásadním příjmem, jsou následující: mohou samozřejmě požádat o podporu v nezaměstnanosti anebo mimořádnou okamžitou pomoc, pravidelné dávky hmotné nouze státní sociální podpory. Dohodáři byli kompenzováni a jsou kompenzováni, pokud jim příjmy klesnou příliš nízko, ztratí práci. Ale nelze to dělat plošně, viz statistika, kterou jsem citovala. Ještě možná větičku. Oni musejí udělat ten referenční rámec pro dostupnost objektivních informací, pro kvalitu těch pořadů, včetně zpravodajství. Nesouvisí s mimořádnou okamžitou pomocí způsobenou ztrátou výdělku. Šlo o žádosti na pomoc s jednorázovými výdaji těch žadatelů. Uhrazení jízdenky, uhrazení nocleženky v ubytovně. Já jsem přesvědčena o tom, že je potřeba být spravedlivý, že je potřeba udržet zaměstnanost, postarat se o zaměstnance. Není skutečně důvod, aby se některá skupina preferovala na úkor jiné. Je potřeba pomoci všem, a odpovídajícím způsobem. To říká sociální demokracie dlouhodobě a také jsme se vždycky snažili, aby to takto v České republice fungovalo. O tom nakonec tady mluvil ministr kultury pan Zaorálek. Možná nebylo všechno dokonalé, tak jako nikdo z nás není dokonalý. Je důležité se ale poučit. Je důležité se připravit na to, že se něco takového může opakovat.
Ekonomické problémy na řadu lidí dopadají v těchto týdnech, v těchto měsících. A o to je důležitější, abychom si byli jisti, že ta ekonomická pomoc je dobře nastavená a že jsme využili všech nástrojů, které jako stát máme k tomu, abychom ty lidi zachránili, abychom jim opravdu pomohli. Jednak se nelze smířit s tím, opravdu nelze, že jedno ministerstvo nakupuje šestkrát dráž než druhé totéž prakticky ve stejném čase. A k tomu je potřeba se vrátit a to je potřeba řešit. Nikdo si to nepřejeme, ale může to nastat. Ale teď už to prostě nejde. Ale ono to tak úplně není. To všechno najdete ve zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu - za předminulý rok, za minulý rok a pořád to tam je. Vláda to takhle vezme, hodí to do koše a hotovo. Kde máte jistotu, že toto neudělá i se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu o nákupu zdravotnických pomůcek? A proto je taky důležité, aby se tím zabývala Poslanecká sněmovna, abychom na to měli svoji komisi, která to bude řešit do detailů. A my tady máme vážné obavy, že vláda chce udělat to, co už nám opakovaně naznačil pan premiér. Kdyby tu byl, tak by se k tomu mohl vyjádřit, jak to vlastně myslel, když řekl, no tak tady mám plán za 8 bilionů, nebo kolik, investiční a budeme investovat a ono to bude všechno v pořádku. Stejným způsobem se z těch ekonomických potíží nedostaneme. Nedá se začít tam, kde jsme před krizí skončili. Pro nás je důležité a chceme, aby se Česko postavilo na nohy.
Pan poslanec Rakušan dnes od 9 do 10 hodin ruší svou omluvu. Pan poslanec Josef Kott od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů dnes. Pan poslanec Přemysl Mališ dnes do 10 hodin ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jan Richter dnes z důvodů nemoci. Pan poslanec Martin Baxa dnes od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Jsme v obecné rozpravě. Ale mám tady dvě faktické poznámky. Prosím vás, nepokřikujte tady po sobě.
My jsme takový zákon navrhovali, vláda ho několikrát zamítla. Tato věc v několika zemích Evropské unie platí a není to nic proti ničemu. Nemusela vznikat druhotná platební neschopnost, nemusela vznikat tak velká zaměstnanost. Já se také obávám, že deficit státního rozpočtu bude sahat až k 500 miliardám. Nám by to ale nevadilo za předpokladu, že by ty peníze do ekonomiky šly. Deficit státního rozpočtu dneska dělá podle posledních zpráv, posledních informací, asi 160 miliard. Je to 20 až 30 miliard, a pokud si dobře pamatuji, tak vláda říkala, že na přímou pomoc dá 200 miliard a 900 miliard garančních záruk. Dále bych se chtěl zmínit samozřejmě k prošetření nákupu ochranných pomůcek. Hnutí SPD v této věci navrhlo usnesení Poslanecké sněmovny, aby tuto věc prošetřila pro nás autorita nejvyšší, to znamená Nejvyšší kontrolní úřad. Takže my samozřejmě chceme vyšetření, uděláme pro to všechno, budeme v SPD ještě jednat, jestli tuto komisi podpoříme. Česká republika v této věci z hlediska materiálního zabezpečení rozhodně není připravena. Je potřeba tyto věci obnovit. My přece nemůžeme stát ve frontě v Indii a v Číně na paralen. To přece není možné. Představte si, že by přestaly fungovat některé potravinářské podniky jak v České republice, tak v Evropě. No tak ty lidi prostě nenakrmíme. Takže na tyto věci by se vláda měla zaměřit. A my samozřejmě navrhneme dnes usnesení, co by vláda měla akcentovat, na co by se vláda měla zaměřit, kde jsou ty chyby, nedokonalosti, problematické věci, které právě z analýzy koronavirové krize vyplynuly, a tohle je jedna z nich. Nezlobte se, ale tady v této koronavirové krizi musím jasně říct, že Evropská unie zklamala. Evropská unie se tvářila, jako že žádná pandemie a koronavirová krize neexistuje, neměla žádné plány, neměla žádné způsoby řešení. A kdybychom jako vždy čekali na celoevropské unijní řešení, tak bychom tady čekali možná ještě teď. Byly to právě suverénní státy, které se o sebe dokázaly postarat, a suverénní státy, které dokázaly to, že koronavirovou krizi vyřešily. Z našeho pohledu co je potřeba dělat dál. Někdo říká, že přijde druhá vlna. Já nevím, jestli přijde druhá vlna, nejsem lékař. Nicméně si myslím, že dnes už je Česká republika velmi dobře připravena na to, pokud by se měla koronavirová krize v menší či větší míře opakovat. Lidé jsou už velmi ohleduplní, mají odpovědnost, dezinfikují se, nosí roušky. Co je potřeba ale udělat z hlediska státu? Stát musí dodělat takzvanou chytrou karanténu. Takže za prvé je to chytrá karanténa. Za druhé musíme kontrolovat vzorky a zvýšit jejich počty až na 30 tisíc, tak jak to vláda deklarovala.
To byla stručná faktická.
Já když se spletu, klidně se omluvím. Já jsem se pana ministra jenom zeptal. Tak daleko jsme došli? Ano. Já jsem žádné tvrzení o nákupu ochranných zdravotnických pomůcek dneska nepronesl. Vy jste si vybral kontrolora, tak se vás ptám, jestli v případě, že NKÚ nám najde pochybnosti, jestli odstoupíte. Mám se omluvit za tento dotaz? Tak daleko jsme došli? No tak jako to pak není normální komunikace. To je jak za toho bolševika.
Pan ministr se hlásil s faktickou, nebo do rozpravy?
Já jenom velmi stručně ke kolegovi Hájkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy máte vždycky taková pěkná jadrná přirovnání ze života.
Děkuji. Paní poslankyně Procházková, faktická poznámka. Poté pan ministr.
Vážený pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, vy jste tady řekl jeden dovětek. Já si nemyslím, že to tak je, co říkal pan ministr.
Tak, pan ministr.
Já už to nechci úplně prodlužovat. Ale skutečně, já se obávám, že tohleto není o nějaké věcné debatě.